Prosím přihlaste se svými identifikačními kartami. Pane zpravodaji, máte slovo. Rozhodneme v hlasování číslo 223, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat a usnesení bylo schváleno.
Prosím, máte slovo.
Já jsem nikdy neřekl, že se navýšilo o 25 tis. úředníků. Vždycky říkám, že s rokem 2017 tato vláda zvýší počet státních zaměstnanců o více než 32 tis. lidí, což je jedno velké okresní město. To je vaše politika.
To byly faktické poznámky. A nyní prosím k mikrofonu řádně přihlášeného pana poslance Stanjuru. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Nicméně první prosba jak pro Bohuslava Sobotku, tak pro Jeronýma Tejce vaším prostřednictvím. Ty vaše stranické předvolební projevy si nechte na svoje nominace, na svoje sjezdy. Nás do toho netahejte. Je to docela zajímavé, mě to docela baví takhle zvenku pozorovat, ale není to to správné plénum. Neodpověděli mi. To není žádná lež, když se zeptáte. Z toho, co jste říkal, tak já jsem nepoužil nic. A mě se dotýká, když mi říkáte, že lžu. To nám chcete vyčítat? Já jsem o tom nemluvil. Já jsem mluvil na začátku, že jsme našli oblasti, které jsou podle našeho programu prioritní, a v těch jsme úspory nenavrhovali! Například školství a vzdělanost. A vy říkáte: No to nám přece nechcete vyčítat, že chcete spořit v tom školství! No nechceme, pane premiére. A pochopil jsem z vystoupení pana premiéra, že úkolem opozice je chválit vládu. No, všem doporučuji, přečtěte si vystoupení Bohuslava Sobotky, když byl v opozici. Ale dobrý. Ale když byl v opozici, tak to nebylo třicet minut, ale tři hodiny. Ale neříkali jsme mu, že nemá právo a že už to říká pořád. A teď zapomněl. Teď zapomněl. To opravdu musím na jedné straně obdivovat. I když my trpíme mnozí v té sněmovně, když to musíme vydržet. Co ministr, to zachránce evropských peněz. Premiér - největší zachránce a dobrák. Nesmyslných 24 operačních programů. To nebyl výmysl našich vlád. Končí třetí rok programovacího období. Kolik jsme vyčerpali za tři roky. Já nevím, jak to porovnání dopadne. Ale to je podle mě férové srovnání. To druhé má samozřejmě tu výhodu, že máme jako stát nějaké zkušenosti a zejména se snažíme vyvarovat těch negativních. Takže mělo by to být lepší. Ale pokud budou řádné volby, tak jsem si skoro jist, že vláda, která nastoupí v roce 2021, bude zachraňovat peníze a bude dělat všechno pro to, aby dočerpala do posledního eura. A já říkám, že to je špatná mantra. Naše mantra by měla být každé euro využijeme efektivně, a ne každé euro využijeme. Ideální stav je - každé euro využijeme efektivně. Ale to je ideál. To snad natolik jsme realisté. Já jsem ani jednou neřekl, že se zvyšují sociální dávky. Já jsem kritizoval vaši vládu, že nebojuje se zneužíváním sociálních dávek. Ale zapamatujme si všichni větu, kterou řekl pan premiér: V naší zemi se sociální dávky nezneužívají. Asi žijeme v jiné zemi, pane premiére. A pokud o tom nebudeme moci mluvit, protože jak říkal pan premiér, to je útok na ty nejnižší pudy, tak to není dobře. To je taková ta politická korektnost, které bychom se měli zbavit, a pokud je nějaký problém, měli bychom to pojmenovat. My nenavrhujeme nějaké razantní snížení toho celkového balíku, ale mnohem adresnější pomoc a pomoc těm, kteří to skutečně potřebují, protože ti dostávají méně, než by si zasloužili. A jsme v ekonomické situaci, že máme na to, abychom těm, kteří tu pomoc potřebují, dali více než dneska. Ale abychom si to mohli dovolit, tak současně musíme ty, kteří to zneužívají, z toho systému dostat. Takže zase - my o koze a pan premiér o voze. Ale o to hlasitěji a o to rozhodněji. Škoda, že se to míjí s tím, co jsme řekli nebo čím jsme argumentovali. To prostě není pravda. A já tomu rozumím. A já to plně respektuji.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 53. schůze Poslanecké sněmovny. Prosím, pane prezidente, máte slovo.
A snad zkušenosti z ní budou alespoň pro některé z vás trochu užitečné. V roce 1990 jsem se v tehdejším Federálním shromáždění stal předsedou rozpočtového výboru a moře mi bylo po kolena a byl jsem přesvědčen, že rozpočtové problematice dokonale rozumím. V době hospodářské prosperity má být rozpočet naopak přebytkový a něco mezi tím znamená, že rozpočet bude vyrovnaný. Pomohla mně v tom dohoda s tehdejší nejsilnější opoziční stranou, která toto stlačení požadovala jako podmínku tolerance mé vlády i rozpočtové politiky. Ta věta zněla: Zdroje jsou. Jedna z nejhloupějších vět, která mohla být v ekonomické politice kdykoli a v jakékoli zemi vyslovena. A hned poté přišel zločin číslo dvě. Nastoupila ekonomická krize v roce 2008, celosvětová, nikoli lokální ekonomická krize, a místo aby se nasadilo skutečně deficitní financování, byla rozpočtová politika restriktivní, jinými slovy škrticí.
Zpravodaj bude předčítat jednotlivé pozměňovací návrhy a stanovisko k nim neříká. Stanovisko k jednotlivým pozměňovacím návrhům bude říkat pouze ministr financí. Nikdo nevznáší námitku proti postupu?
Děkuji za slovo.
Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl zamítnut.
Pozměňovací návrh A3 - Ministerstvo zdravotnictví, je to v rámci kapitoly, 10 milionů korun.
Je to hlasování s pořadovým číslem 143, přihlášeno je 185 poslankyň a poslanců, pro návrh 164, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 144, přihlášeno je 185 poslankyň a poslanců, pro návrh 170, proti nikdo. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Můžeme pokračovat.
Jedná se o přesuny v rámci Ministerstva školství, 150 milionů korun.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Je to hlasování s pořadovým číslem 147, přihlášeno je 185 poslankyň a poslanců, pro návrh 138, proti nikdo. Můžeme pokračovat. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo je proti návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 150, přihlášeno je 185 poslankyň a poslanců, pro návrh 168, proti nikdo. Můžeme pokračovat. Kdo je proti tomuto návrhu? S návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu? Můžeme pokračovat.
Jedna věc jsou mediální zkratky, které zejména hnutí ANO posílá. Druhá věc je realita.
Děkuji panu poslanci Františku Laudátovi. Omlouvá se do konce dnešního jednání Milan Šarapatka a od 18.35 pan poslanec Jaroslav Holík. Ptám se, kdo dál do rozpravy. Pokud nikdo, tak všeobecnou rozpravu končím. Pane ministře?
Ještě jednou děkuji za slovo.
Děkuji. Má někdo jiný návrh do podrobné rozpravy? Požádám vás o novou registraci. Pane ministře... Včera jsme se taky snažili vojenskou policii dokončit a nepodařilo se. A nyní přerušuji schůzi Poslanecké sněmovny.
Co tady řekla paní ministryně Marksová, dávky hmotné nouze. Vážené poslankyně a poslanci, tohle jsou dávky pro ty, kteří jsou úplně na dně. Takže nelžete tady o tom, že jsme zvyšovali sociální dávky! Že o tom budeme mluvit pejorativně? To je přece zasloužená valorizace penzí. Že jsme zvýšili příspěvek na péči pro hendikepované, pro rodiny, které se starají o těžce zdravotně postižené děti, to nám chcete vyčítat? O 10 % se zvýšil příspěvek na péči. Tohle nám chcete vyčítat? Dávky jsou nominálně stále stejné, tahle vláda je nezvedla! My chceme, aby lidi měli motivaci pracovat. A vy jste je snad motivovali? Šest let jste nezvedli minimální mzdu ani o korunu! Je to přesně obráceně a chci, aby to každý slyšel! Nezvyšujeme dávky hmotné nouze, ale zvyšujeme platy, zvyšujeme mzdy, zvyšujeme minimální mzdu, a tím zvyšujeme motivaci pracovat! Nejsou učitelé státní úředníci. Ale opakovaně tady vystupují poslanci pravice a říkají: vy nabíráte desítky tisíc státních úředníků. Vy nám na jedné straně vyčítáte, že máme nízké výdaje na obranu, a na druhé straně nám vyčítáte, že nabíráme nové vojáky. Nebo nám vyčítáte, že nabíráme nové policisty nebo hasiče. To vám vadí, že jsme nabrali nové učitele - konečně? Že je šance je zaplatit - konečně? To je obrovský mýtus a zase je to lež! Dámy a pánové, zase si to prosím zapamatujme. Tohle je lež. A to, že ty lidi chceme zaplatit? Nebo že jsme přidali policistům nebo vojákům? To je snad chyba téhle vlády? Podívejte se, jaká je situace na trhu práce. Když ty lidi nezaplatíme, tak nezískáme nové pracovníky. Logicky je musíme zaplatit, abychom si udrželi ty, kdo jsou kvalifikovaní a kdo pro stát pracují dobře. Je to snad přehnaný nárůst o 4 %, že zvýšíme tarify policistům a hasičům? Anebo vám vadí, že se zvýší platy sestrám v nemocnicích? Myslíte si, že sestry nemají dost práce, že nejsou přetížené? Je to součástí rozpočtu. Zvyšujeme výdaje na zdravotnictví. Nezvyšujeme sociální dávky, zvyšujeme důchody. Nenabíráme státní úředníky po tisících, po tisících nabíráme učitele. Tahle vláda motivuje lidi, aby pracovali, protože zvyšujeme každý rok minimální mzdu. Takhle jsme to zdědili. Takže prosím nevyprávějte tady, že nedbáme na obranu, že to snad není priorita vlády. Když se podíváte na rozpočtovou politiku vlády, tak vidíte, že to přispělo ke stabilizaci státu, že jsou tady stabilní veřejné služby. Dokážeme pomoci a udržet sociální soudržnost směrem k důchodcům, ke zdravotně postiženým. Já si pamatuji, že za vašich ministrů zdravotně postižení lidé na vozíčku, lidé hluší, slepí demonstrovali u ministerstva, protože vaše vláda jim brala peníze. Tohle naše vláda nedělá. I když máme nejnižší nezaměstnanost v Evropě, tak máme pořád v evidenci úřadů práce 366 tisíc lidí. Proto máme aktivní politiku zaměstnanosti i v tomto rozpočtu.
Děkuji panu předsedovi.
Děkuji za slovo. Jeho podobu tedy z velké části zcela ovlivnit nemůžeme, nicméně ta část novely, která měla v posledních týdnech velký mediální ohlas, důsledkem evropské legislativy převážně není, a proto i mně dovolte několik poznámek. Nejprve bych se pozastavil u výše autorských odměn za zpřístupňování rozhlasového a televizního vysílání a způsobu jejich určení. Taková úprava by znamenala značnou nejistotu hoteliérů a restauratérů, kteří by v podstatě byli vydáni na milost a nemilost kolektivních správců. Dalším kritériem pro výši odměn je počet správců. Jsem přesvědčen, že kritériem pro výši odměn by určitě neměl být tento parametr. Takový parametr nemá ve vztahu ke zpřístupňování rozhlasového a televizního vysílání třetím osobám žádnou relevanci. Dalším z klíčových předkládaných změn jsou návrhy týkající se především škol a knihoven. Jistě se všichni shodneme na tom, že tyto významné poskytovatele služeb veřejnosti je třeba podporovat. Není mi proto zcela jasné, proč předkládaná novela a některé pozměňovací návrhy přinášejí pravý opak. Zvláštní pozornost bych rád věnoval zejména návrhům upravujícím umístění kopírek ve zmíněných prostorách. Domnívám se proto, že stanovení odměn ve výši, se kterou počítá výborový návrh, je ve stávající podobě nepřijatelné. To samé platí, pokud by Poslaneckou sněmovnou neprošlo zastropování odměn za zpřístupňování rozhlasového a televizního vysílání. Děkuji za pozornost.
Hezký dobrý den, milé kolegyně a kolegové. Stojíme před jedním, řekl bych, ze zásadních zákonů tohoto volebního období a také jedním z nejlobbovanějších zákonů.
Eviduji tady faktickou poznámku pana poslance Urbana. Takže do rozpravy se hlásí pan poslanec Kolovratník.
Kolegyně, kolegové, dobré dopoledne. Neznám stanoviska jednotlivých poslaneckých klubů, ale cítím potřebu vás požádat o jejich podporu. Tyto dva pozměňovací návrhy nejsou tak zásadní a fatální, jak hovořil Petr Gazdík o svém, ale jsou to další drobné díly skládačky, které by mohly pomoci dobré věci. Tak i tady, byť vím, že ministerstvo dalo negativní stanovisko k mému návrhu, jak říkám, považuji to možná za drobnost, ale cítil jsem potřebu se za ni přimluvit a zkusit vám k ní dát několik slov.
S přednostním právem pan předseda Stanjura.
Rozumím tomu dobře?
Pěkné dobré ráno, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Dnešní jednání zahájíme pevně zařazeným bodem 207, autorský zákon, třetí čtení.
Dobré ráno, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane předsedající. Chtěl bych poprosit Sněmovnu o podporu tohoto návrhu.
Děkuji.
My jsme ten bod nazvali rozprava ke zřízení stálé komise.